Tenkrát bohužel nějakým nedopatřením, které nebudu rozvádět, k tomu nedošlo. Byla to škoda.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi za jeho faktickou poznámku. Další faktickou poznámku bude mít pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera.
Souhlasíme s tím, že daně se mají platit. Souhlasíme s tím, že tlačit na správný a poctivý výběr daní je správné. Hlavně jsem chtěl ale reagovat na předřečníka poslance Radima Holečka a na jeho připomínky ohledně osobních údajů. Pan vicepremiér nám tady rozdává brožurku. Zacílí tam, kde data ukážou nesrovnalosti."
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Janulík.
Děkuju za slovo. Zadruhé bych chtěl říct jednu věc. Pokud chceme narovnat podnikatelské prostředí, proč používáme tak nesmyslný nástroj, jako je elektronická evidence tržeb? O tom je ta diskuse. To přece udělá to samé. Ovšem to neudělá to, co chce pan ministr Babiš - evidovat a získávat data o svých konkurentech.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Za sebe a za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie říkám na rovinu, že živnostníky, drobné a střední podnikatele nezradíme. Populismus této vlády totiž přesahuje skutečně všechny meze. A to je opačný postup. Proto my nepodpoříme tento návrh a naše hnutí Svoboda a přímá demokracie bude hlasovat proti. Tak to funguje i ve vyspělých západních zemích. Ulevilo by se nejen živnostníkům, ale také stát by ušetřil miliardy za obrovský aparát, který dnes daně kontroluje a který ještě naroste po zavedení online registrací.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Janulík, po něm pan poslanec Okleštěk.
Nebyly zrušeny žádným omylem prosím.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Připraví se k faktické poznámce pan kolega Rais.
Ale samozřejmě se najdou tací, kteří mají snahu podvést a i snahu krátit tržby. To asi i z pravé strany nikdo z vás nebude zpochybňovat. Třeba bych tomu uvěřil, že to je velký náklad, že to tak může být, ale vy jste nic takového, přátelé, nepředložili. A pokud vím, tak myslím, že v tomhle materiálu pana ministra je nějaké vyčíslení, kolik to dělá. Dalo to Ministerstvo financí. Já tomu věřím, když to dalo Ministerstvo financí.
Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana kolegy Raise. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přeji dobré odpoledne.
Nyní pan poslanec Petr Fiala k faktické poznámce.
Když to někdo provozuje, tak je to skoro charitativní činnost, on tím nevydělá ani na průměrnou mzdu. S tím vaším Chorvatskem, kterým se pořád oháníte, to jsou jasná čísla. Po zavedení elektronické evidence tržeb skončilo asi 30 tisíc živnostníků. To je číslo, které nám vychází, když se podíváme na to, co se stalo v Chorvatsku. Chcete čísla?
Děkuji panu poslanci Petru Fialovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Michal Kučera a další dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Němcová a pan poslanec Nykl. Děkuji. Samozřejmě nabídky mohou být různé. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, připraví se k faktické poznámce pan kolega Igor Nykl.
Děkuji za slovo. A tihle drobní živnostníci hlavně po státu vůbec nic nechtějí. A tuhle hodnotu bychom jim měli zachovat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Igora Nykla. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Plzák.
Není to pravda. I pan ministr financí Boris Lalovac se v Praze hodně divil, když slyšel tyto teorie, a jednoznačně byl proti tomu a řekl, že jediné, co se tam navíc odehrálo, že Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti administrativně ukončilo v době kolem zavádění EET podnikání několika desítkám tisíc podnikatelů proto, že neposílali výkazy ani daňová přiznání. Není to číselně ničím doloženo.
Ti prostě neposílají děti do školy, ti nepoužívají dálnice, ti nevyužívají naše veřejné zdravotnictví.
A většinou to nevedlo k nějakým lepším podmínkám ani pro komunální politiku jako takovou ani pro občany samotné. I teď se vlastně vytváří nový institut. Víte, já pocházím ze západních Čech a tam jsme posuzováni a naše výsledky jsou srovnávány ne se starosty na Slovensku, ale se starosty v Bavorsku. Tam nejsou žádné registry smluv, v Bavorsku, a funguje to velmi úspěšně. Neznám nějaký dobrovolný svazek obcí, kde by bylo krajské město nebo nějaké veliké město. Jsou to svazky, které léta fungují, které mají minimální aparát, nemají téměř žádné úředníky, jsou financovány, s výjimkou nějakých dotací, pokud uspějí, tak jsou financovány pouze z členských příspěvků. Asociace krajů vypadá, jako kdyby tam nebyly smlouvy nad 150 tisíc.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne nám všem, dámy a pánové. Je zde Svaz měst a obcí, o kterém se zde často mluví, a tam to bylo diskutováno také velmi často, toto téma. Jestli toto spadne i na ty, co budou nově zvoleni, tak nikdo už nebude chtít toto dělat. A víme, že základem státu je nejenom rodina, ale i obce.
Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Heger.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Všechny ostatní smlouvy by měly být v registru smluv zveřejňovány, stejně jako je tomu v případě ostatních veřejných institucí. Chci také zdůraznit, že mnou navrhovaný pozměňovací návrh nijak nesnižuje význam zákona o registru smluv, který já osobně i klub KDU-ČSL podporujeme.
Ten elektronický systém evidence tržeb je přece daný technologickým pokrokem. To prostě nejde zvrátit. My jsme si to vzali kvůli té technologii, protože oni použili to, co bylo v dané době technologicky nejlepší a na špičce, takže proto.
Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Ladislav Okleštěk, po něm pan poslanec Martin Novotný. Po něm pan poslanec Tomio Okamura.
Vážení kolegové, jak tady kolega Holeček přednesl, že neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně prokázala prospěšnost EET, tak je vidět, že tady se bavíme na úrovni slohových cvičení. Já jsem zase neviděl jedinou analýzu, která by bezpečně vyvrátila prospěšnost EET.
Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Již minimálně více než sto let se v Evropě a po celém světě vede intelektuální debata o tom, jestli technologický pokrok znamená pouze pozitivum pro lidský život, anebo zda je to komplexnější otázka. Technologický pokrok dnes umožňuje nepochybně nejenom evidovat všechny tržby, ale evidovat cokoli, co děláte u sebe doma. Váš pan ministr dopravy teď chystá, že bude sledovat kompletně pohyb všech motorových vozidel na našich dálnicích a zjišťovat, jestli náhodou nepřekračujeme rychlost. Už v tuto chvíli by bylo poměrně velmi jednoduché monitorovat i to, co si, pane kolego, myslíte. Čili odvolávat se v tomhle na technologický pokrok je argument, který není příliš validní.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Volný.
Ale ptejme se proč. Většina z nich, hlavně v chudších oblastech České republiky, se snaží udržet co nejnižší ceny. Znovu říkám, že problém přece toho řekl bych nevýběru daní v České republice je především důvěra ve stát. A dám na příkladu skandinávských zemí, že vůbec neplatí, že čím nižší daně, tím větší spokojenost ve stát. Neboli je to přesně o tom, co říkám. Je to o tom, že lidé nevěří tomuto státu. Vy, vaše vláda na tom vůbec nepracujete, řešíte partikulární záležitosti a neřešíte princip a systém, o kterém já tady celou dobu hovořím, aby tady byla skutečná demokracie a lidé skutečně tomu státu věřili. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím, že vůbec nepatřící do této sněmovny. To se na mě nezlobte! Stát přece může jakékoli opatření, zvlášť opatření, které dopadá na milion, možná dva miliony lidí a které stojí stovky milionů, možná miliardy, přijmout, jenom když si bude jist, že je k něčemu dobré, a ne když mu nikdo nevyvrátí, že je k něčemu dobré. To je tak strašidelná představa, že cokoliv si můžu vymyslet a napsat do zákona, když mi nevyvrátíte, že to je k něčemu dobré, tak že to může udělat. Nemusí mi nikdo vyvracet, že to je úplná blbost.
Děkuji panu poslanci Bendovi za jeho příspěvek. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Volný, po něm paní poslankyně Lorencová.
Víceméně mi pan kolega poslanec Benda vzal z úst to, co jsem chtěl říct k panu poslanci Oklešťkovi. Já tady připomenu to naprosté fiasko ministra Andreje Babiše se třetí sazbou DPH. Jak se prosím snížily ceny léků? Nijak, pane ministře Babiši! Vnesl jste pouze administrativní chaos se třetí sazbou DPH.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Volný a paní poslankyně Lorencová po něm.
Je mi sice líto, že nedostaneme jeho hlas na podporu EET, nicméně on tady mluví o tom, jak by měla být důvěryhodná vláda. Takže jenom to pro vysvětlení. Co se týče pana kolegy předřečníka o tom, že máme dát důkaz, co to přineslo.
Velkým problémem, a také o tom byla řeč, je možnost zneužití, protože výpadek ve výběru dění je jenom legrace podle toho k tomu problému, který EET přináší, a tím je zisk enormního množství snadno zneužitelných dat. To zavedení EET dopadne na nás na všechny. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí jednorázové náklady na pořízení těch věcí od 6 tis. až po několik set tisíc korun pro větší společnosti. Samotný zákon vzniká velmi komplikovaně. Je tady celá řada procesních věcí. Sami si vzpomeňte, jak to bylo. Původně budou mít registrační pokladny všichni, pak jenom někteří podnikatelé, potom se to opět vrátilo, k tomu ta taškařice s účtenkovou loterií. Prostě celá řada věcí, které v samotném průběhu zákona - Ano, děkuji. Opakovaně to tvrdím, že v této Sněmovně bychom měli ten život podnikatelům i občanům zjednodušovat, a ne svými zákony zbytečně komplikovat.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové. To byl pan kolega Beznoska.
Já jsem byl jeden z mála, který tady velmi bouřlivě vystupoval proti kontrolním hlášením. Nemusím tu odpověď znát dnes.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Děkuji za slovo. Obrovským problém pro nás přesvědčit některé poslance o tom, že to EET funguje, je to, že skutečně když oni mluví o tom Chorvatsku - a dneska tady mluvil například pan poslanec Holeček, teď pan poslanec Beznoska, oni prostě nemluví úplnou pravdu o tom Chorvatsku, používají zkreslená data a samozřejmě je to taková líbivá politika. Není to pravda, je několik argumentů proti tomu a já je řeknu pak ve svém vystoupení.
Je tam všechno, jak to má být. Teď jsem to ověřoval. Kvůli tomu jsme dovezli Kobru a dovezli jsme kontrolní hlášení a kvůli tomu bojujeme v Bruselu, bohužel zatím neúspěšně. Minulý pátek jsem byl v Lucemburku a Evropská komise vyzvala jednotlivé členské státy, aby bojovaly proti únikům DPH.
A já když použiji tady tvrzení německého spisovatele Manfreda Spitzera, který napsal knihu Digitální demence, tak by si nakonec vyklikali mozek z hlavy. Tyto pozměňovací návrhy podle našeho názoru zkvalitní a zlepší registr smluv a nedojde k ohrožení samotného státu. Mohu deklarovat, a to tady říkám opravdu jasně, že budeme hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům pana poslance Farského. Protože on dává zpět do zákona ČEZ, který má v tuto chvíli výjimku. Ale ještě zde řeknu problematiku živých smluv. Jedná se o ty smlouvy, které v současné době běží, tzv. živé smlouvy. Já jsem tady minule říkal něco o retroaktivitě, že ta je u nás samozřejmě zakázána. A to my, dámy a pánové, nepřipustíme.
Teď jsou tady - to je faktická?
Pane předsedo, je velmi těžké vstoupit po tak fundovaném vystoupení pana kolegy Klána, který se zajímá o takové stejné zákony jako já. Je to zákon, který někteří nazývají zákonem nejkrásnějším, a já si myslím, že ne úplně každý den se schvaluje zákon, který je nejkrásnější. Teď na to konečně došlo, tak jim gratuluji. A teď už vážně. Tam bych chtěl trošičku můj oblíbený deník opravit. Tak tomu prostě není. Je to pozměňovací návrh, který byl podán se souhlasem Ministerstva vnitra. Já si myslím, že debata bude ještě živá, tak se velmi rád přihlásím a zúčastním.
Děkuji za pozornost.
Nyní žádám postupně jednotlivé zpravodaje o případná vyjádření.
Ten pozměňovací návrh byl pouze jeden a zní: Český telekomunikační úřad je povinen platbu na účet pro financování základních služeb dále vymáhat, a pokud po uhrazení platby podle předchozí věty dojde k dodatečné úhradě platby plátcem nebo v jeho prospěch třetí osobou nebo k jejímu vymožení Českým telekomunikačním úřadem, je tato dodatečně uhrazená platba příjmem státního rozpočtu." V článku 2 se v nadpisu článku slovo "Přechodné" nahrazuje slovem "Přechodná".
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže můj procedurální návrh zní: přerušit projednávání tohoto bodu do té doby, než bude na mimořádné schůzi projednána situace v České poště.
Děkuji panu předsedovi Pilnému. To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Prosím. To není úplně pravda, pane předsedo. V tomto ohledu tedy můžeme namítat, že zatím schůze není svolána. Poslanecký klub ANO má více než 40 poslanců, takže je předpoklad, že má dostatečné ústavní kvorum na to, aby takovou schůzi svolal. Leda by pan předseda Pilný chtěl navrhnout přerušení jiným způsobem. To znamená například do skončení této schůze, nebo jinak odůvodnit. Mrzí mě to, že nedošlo k dohodě vládní koalice o takové záležitosti, ale to se nedá nic dělat.
Ono je to o tom, že ti lidé léta neměli přidáno. To je politické rozhodnutí o maximální možné podpoře státu vyjádřené v rámci tohoto zákona. My se pouze přibližujeme tomu, co je standardní v západní Evropě, v Německu, v Rakousku, a chceme tím šetřit peníze.
Pan zpravodaj, závěrečné slovo. Budeme pokračovat bodem 16, což je Prosím pana ministra vnitra.
Proto byl vypracován návrh nového zákona, který zohledňuje všechny změny, které proběhly v minulém období. Cílem je dosažení stavu, kdy je postavení Hasičského záchranného sboru upraveno přehledně a systematicky včetně institutů, které v současnosti nejsou upraveny. Jedná se zejména o zpřesnění v oblasti spalinových cest či umožnění dotačních titulů pro všechny jednotky požární ochrany. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím pana zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Václav Klučka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji, pane zpravodaji. Nemám přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova v této fázi nebudou třeba, a otevírám rozpravu podrobnou.
Děkuji, pane předsedo. Nebojte se, nebudu se hlásit k pozměňovacímu návrhu výboru. Řeknu, že pod registračním číslem je můj další pozměňovací návrh, pod číslem 2803, a týká se drobné legislativně technické úpravy s nakládáním majetku.
Děkuji. Pan poslanec Váňa.